Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Dalším v pořadí je paní poslankyně Veronika Vrecionová s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou. Paní poslankyně není přítomna, to znamená, její interpelace propadá. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na paní ministryni Marii Benešovou.
Ne jako je to dneska, kde máme extrémně složitou soustavu.
Chtěla bych upozornit, že Německo je znečišťovatelem číslo jedna v Evropské unii, co se týče rtuti, a i tam je vyhláška podstatně přísnější. Chci se tedy zeptat, co je pravdy na tom, že ministerstvo jde na ruku uhelné lobby a nepřímo podporuje znečišťovatele, či ty hodnoty budou podobné jako v Německu a čeho touto vyhláškou chce ministerstvo docílit. Zda umožnit majitelům starých zařízení ušetřit peníze na investice či ochránit zdraví lidí a životního prostředí.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo a děkuji za ten dotaz, vážená paní kolegyně. Tady vidíte, že číst některé titulky vysloveně škodí zdraví. Je to úplně naopak. Dnes totiž neexistuje kontinuální měření a naopak zavedení toho kontinuálního měření bude znamenat výrazné snížení emisí rtuti a skutečně zásadní zpřísnění pro emitenty, respektive pro výrobce. Já tvrdím, že doba uhelná skutečně skončila nebo končí, a samozřejmě i zpřísňující se limity, emisní limity na všechno, to se netýká jenom rtuti, pro výrobce jsou zásadní v těch posledních letech a budou zásadní i nadále. Opět zdůrazňuji to slovíčko kontinuální, protože to dneska neexistuje. Potřeba doplnění rtuti vyvstala v souvislosti s novými požadavky kontinuálního monitorování emisí, které stanoví prováděcí rozhodnutí Komise, Evropské komise, a kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách. Rtuť byla dosud měřena výhradně jednorázovým měřením.
Doplňující otázku nemám.
Po zveřejnění návrhu se tedy objevila kritika ze strany několika ekologických nevládních organizací, které v současné době rozeslaly poslancům a senátorům své stanovisko, ale v těchto připomínkách se objevují některé nepravdy a nepřesnosti a dovolte mi je krátce okomentovat. Není to pravda, protože směrnice opravdu rtuť v souvislosti s validací nezmiňuje, což je ovšem dáno tím, že v době jejího schválení, což bylo v roce 2010, nebyly ještě metody kontinuálního měření rtuti dostatečně rozvinuty, a tedy nebylo toto měření předepsáno. V rámci jednání pracovního výboru Evropské komise k této směrnici bylo potvrzeno, že i při vyhodnocení výsledků nově požadovaného kontinuálního měření rtuti je možné uplatnit standardní postupy statistického vyhodnocení výsledků včetně validací. A je potřeba říct, že v praxi je zjištěná nejistota na této úrovni, tedy rozdíl mezi postupem ve Spolkové republice Německo a v České republice velmi, velmi malý. Tato úmluva emisní limity pro rtuť pro spalování uhlí, natož postupy pro její měření a vyhodnocení výsledků nestanovuje. Takže opravdu, určitě se k tomu vrátíme v dalších týdnech.
Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci náročných profesí. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, jistě víte, že v souvislosti s věkovou hranicí odchodu do důchodu, která se postupně dostává na hranici 65 let, souvisí také diskuse o dřívějším odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích. Bylo mi řečeno, že vytipovat tyto náročné profese je úkol pro Ministerstvo zdravotnictví a já se ptám, zda Ministerstvo zdravotnictví disponuje nějakými statistikami o náročných profesích, a pokud ano, zda je možné je získat. Pokud ne, v jakém časovém horizontu je schopno Ministerstvo zdravotnictví tyto statistiky dodat?
Zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci... A dále se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů také paní poslankyně Jana Levová. Dnešní jednání zahájíme bodem 217, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Vidím, že tady máme nové ministry tři. Ale teď se koukám, kdo z nich tady je, abychom je přivítali. Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček zde není přítomen, ministr dopravy Vladimír Kremlík taky přítomen není. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Pro dnešek nám zbývá projednat ještě tři odpovědi na písemné interpelace. Nyní tedy přistoupíme k první záležitosti. Bylo to přerušeno. Hlásí se někdo do rozpravy? Ale pan poslanec je omluven. Takže jeho interpelace nám opět propadá. A já zahajuji rozpravu. Takže pan poslanec Zbyněk Stanjura.
A od té doby se na tom rozhodnutí nic nezměnilo. Takže kaly budou v každém případě odvezeny nejpozději do konce příštího roku a už během několika málo týdnů by měly naprosto přestat otravovat okolí. Zeminy budou přetříděny. Ty, které budou mít nějaký nadlimitní obsah, rovněž budou odvezeny k likvidaci a měly by tam zbýt jenom ty minimálně znečištěné zeminy v nějakém ekokontejnmentu, a to není skutečně nová záležitost, to je záležitost zhruba dva roky stará, už toho rozhodnutí.
Děkuji.
A to je právě ten dotaz, který jsem tady pokládal.
Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací a paní ministryni Janu Maláčovou.
Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, mám na vás několik otázek. Ta otázka je stále aktuální. Další otázka se týká nabírání nových přechodných pěstounů za situace, kdy nejsou využíváni ti, kteří jsou v systému zařazeni. Mám tady například konkrétní případ pěstounky na přechodnou dobu, která vlastně byla pět měsíců bez dítěte, to znamená, že byla volná na přijetí dítěte. Je tím myšleno specifické vyškolení pěstounů pro péči o děti se zdravotním postižením, s duševním onemocněním a podobně. Děkuji za zodpovězení dotazů.
Děkuji.
A souhlasíme s tím, že bychom měli maximálně usilovat o zrychlení těch rigidních povolovacích procesů, které dneska blokují výstavbu zejména na území hlavního města Prahy, a tudíž vedou ke zdražování bytů a pronájmů. Nicméně mám několik dotazů, které bych rád položil, abychom se ujistili, že ta příprava probíhá řádně. Za třetí, jakým způsobem plánujete chránit veřejné zájmy v rámci stavebního řízení. A za čtvrté, zda bude o odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu rozhodovat na něm nezávislý odvolací správní orgán.
Děkuji za tuto interpelaci. Tam tedy samozřejmě očekávám, že to bude předloženo vládě již každým okamžikem. Možná bych to zasadila do kontextu. Abych se vůbec dostala k dalším dotazům, tak jestli ještě, jak chráníme veřejné zájmy. Ochrana veřejných zájmů bude v rámci nové úpravy v novém stavebním zákoně plně zachována. Zjednodušení povolování staveb nebude na úkor ochrany veřejných zájmů ani na úkor ochrany práv dotčených subjektů. Dojde k integraci stávajících odborných pracovníků, kteří jsou dnes v postavení dotčených orgánů, do systému státních stavebních úřadů. Jde nám hlavně o odstranění nadbytečných neefektivních procesů, které řízení před stavebním úřadem předchází. I nadále bude zachováno, že případné podmínky z hlediska dotčeného veřejného zájmu budou obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Odůvodnění souladu rozhodnutí s veřejným zájmem bude součástí odůvodnění rozhodnutí. V případě dotčených orgánů, které nebudou integrovány do soustavy státních stavebních úřadů, bude provedena změna jejich výstupů, a to na formu vyjádření. Co se týká plánovacích smluv, tak samozřejmě plánovací smlouvy, tady musím říct, že to vzešlo i z našeho jednání, kdy jsme se o těchto věcech bavili. Předmětem plánovací smlouvy budou moci být podmínky realizace určitého záměru zejména ve vztahu k veřejné dopravní a technické infrastruktuře, občanskému vybavení, veřejným prostranstvím či dalším zařízením.
Mobilní data řešíme třístupňovým způsobem. Takže je to vysoce odborná záležitost, budeme se snažit, aby to byl člověk kvalifikovaný se vším všudy. Děkuji.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych se tímto obrátit na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce a zeptat se ho na situaci s kácením, což vnímám poměrně jako velký zásah do chráněného území Jeseníky, je to oblast evropsky významné lokality Keprník a dochází tam v této chvíli, nebo už vlastně asi dva roky, ke kácení vysokohorských bučin, což je poměrně unikátní systém, a místo něho jsou pak vysazovány smrky. Já jsem tady přinesla obrázek, aby pan ministr viděl, že to tak opravdu je.
V jeho rámci provedla agentura také hodnocení důsledků lesního hospodářského plánu na to, zda může mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ministerstvo na základě podnětu nevládní organizace toto stanovisko přezkoumalo a neshledalo důvodnou pochybnost o nezákonnosti tohoto závazného stanoviska, a tudíž ani důvody k tomu, aby zahájilo přezkumné řízení v této věci. Závěrem také ministerstvo konstatovalo, že přezkoumávané závazné stanovisko nenahrazuje případná potřebná povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména pokud se týká zvláštní územní či druhové ochrany. Současně je třeba říct, a to všichni vidíme, že aktuálně probíhající kůrovcová kalamita v České republice se nevyhýbá ani chráněným územím, a to včetně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, kde je naopak situace jedna z nejvážnějších, přičemž evropsky významná lokalita Keprník je také jednou z oblastí, která je opravdu velmi významně ohrožena. Takže tady skutečně došlo k přezkoumání tohoto rozhodnutí, tohoto závazného stanoviska, i v rámci Ministerstva životního prostředí a bylo potvrzeno.
Děkuji. Prosím.
Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko paní ministryně? Další návrh. Další návrh.
N330 - výroba klimatizovaného vzduchu.
Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
A nejsme slepí, ani co se týče této věci. To jednání proběhlo před hodinou a půl, pokud se nepletu. Nemůžu být právní analfabet, zvlášť když jsem právník. Je logické, kdyby se na základě této předběžné zprávy, protože ta podezření jsou velmi konkrétní a asi důvodná, samozřejmě přestaly dále vyplácet prostředky danému příjemci dotací. To si myslím, že je logické, a vyplývá to z bodu číslo jedna. Pan premiér bude mít více času. Vláda by nějakým způsobem měla samozřejmě na danou zprávu reagovat. Jen tehdy podle našeho názoru můžeme opět předejít různým debatám o tom, zda dané ministerstvo, které má odpovědět, není ve střetu zájmů, protože hlava strany, která má dané ministerstvo, je tou, která je podezřelá z věcí, o kterých se tady bavíme. Takže to jsou naše čtyři základní stanoviska. Já věřím, že média už nebudou psát, že ČSSD se nevyjadřuje, že nemá názor, protože my jsme ten názor řekli mými ústy jasně. On si chtěl vzít pauzu na půl hodiny.
Takže takhle to bude. To všichni víme. Ví to i pan premiér. A pak jsem si jist, a budeme na to tvrdě dohlížet, že český stát je musí po Agrofertu nemilosrdně vymáhat.
Já se vrátím věcně k tomu, co tady zaznělo z úst pana premiéra, abyste to věděli vy, poslanci této dolní sněmovny. Samozřejmě že Česká republika žádné platby vracet nebude. Ona je totiž nedostane, protože možná, že to pan premiér neví, ale ten systém funguje tak, že pokud bude Česká republika na základě auditní zprávy povinna vrátit dotace, které čerpaly firmy z holdingu Agrofert - funguje to také u jiných firem a u jiných společností - tak prostě následující dotace České republice jsou zkráceny. Takže kdo na to doplatí? To je celé. Je potřeba také tady jasně říct, že ten dojemný projev pana premiéra byl zcela mimo realitu, protože se dotýkal doby před zpřísněním evropské legislativy. Všichni víme, že minulý rok se evropská legislativa zpřísnila. A budu konkrétní. Jestli to pan premiér je nebo není, přesně to je předmětem této auditní zprávy a předběžný nález jasně říká, že je. A také bych očekával, že se k tomu pan premiér postaví jako chlap a oznámí, že v případě, že tyto předběžné nálezy budou potvrzeny, tak jeho firmy, firmy holdingu Agrofert, do koruny všechny dotace vrátí. Do žádného nadačního fondu, ale vrátí je České republice, tak aby nebyl poškozen poplatník, daňový poplatník, a nebyli poškozeni občané České republiky. Co udělal pan premiér? Odkráčel středem. Dámy a pánové, vážená veřejnosti, já myslím, že to je nabíledni, jakým přístupem tato vláda, jakým přístupem tento premiér přistupuje k zájmům našich občanů. A když hovoří o tom, že chce něco řešit, tak dvě miliardy do sociálních služeb mohl poslat už včera!
A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Rakušana, předsedu STANu.
Netušil jsem, že odejde. Stalo se tak. Já tady k prázdné židli mluvit nebudu. Urazit všechny ostatní, vynadat jim, pobrečet si tady, a ne jak říkal ctěný kolega Výborný odejít středem, odejít bokem s úsměvem na rtech. Pan premiér se opět ukázal jako srab!
To byl pan Vít Rakušan.
Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nemohl se bránit, šedesátiletý člověk. A já tedy musím říci za nás, že takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci skutečně nacisté. To, co předvádí dneska tzv. sluníčkáři, že lidé budou v naší zemi mláceni jen proto, že jsou nějak spojeni názorově s hnutím SPD, to už považuji skutečně za čáru. Musím říci, že lidé budou v naší zemi mláceni jen proto, že jsou nějak spojeni s SPD? Jde o zastrašování spolupracovníků a kolegů z SPD. V této chvíli musíme konstatovat, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. SPD kvůli opakovaným útokům znovu navrhne v úterý mimořádný bod Poslanecké sněmovny. Mnozí z vás ho znáte a víte, že je to slušný člověk, který nikomu nic neudělal. Hnutí SPD odsuzuje politický terorismus vůči lidem s jiným politickým názorem. Tento útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozmíchali tzv. sluníčkáři a tzv. liberální demokraté podporovaní mainstreamovými médii. Dokonce si k tomu vytvořili nový termín. Nenávist k lidem s odlišným názorem naopak šíří on, ministr vnitra Jan Hamáček. Neomarxisté, liberální demokraté a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance.
Než se vrátíme k hlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak s přednostním právem vystoupí pan předseda vlády Andrej Babiš. Dámy a pánové, prosím o klid! Já se omlouvám, pane premiére, není vás slyšet. Prosím, mluvte blíže do mikrofonu.
A co je zajímavé, návrh zprávy má navíc obsahovat výklad výrazně odlišný než rovněž předtím účelově uniklý dokument právní služby Evropské komise. To si určitě naše média pamatují, když v pátek v noci úplně náhodou unikl dokument Evropské komise a byl zveřejněn promigračním levicovým Guardianem a dalšími německými médii. Nebudou se vracet žádné peníze. A já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony, a jsem proto šokován, že některá média už zase vykládají, že se bude něco vracet. Nebude se to vracet. Až potom bude finální zpráva Evropské komise. Česká republika nebude vracet dotace, není k tomu důvod. Já neporušuji ani české, ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů. Sprostá lež. Mimochodem, pane Bartoš, to je kyperská firma. Vy bojujete proti těm daňovým rájům, tam si majitel, český majitel vyplatil 933 mil. v roce 2015 a každý rok si bere stovku, takže zkuste to řešit, ty daňové ráje. Podezření ze střetu zájmů se týká i Agrofertu. Faltýnek seděl v ZIFu jako člen dozorčí rady a zároveň působil ve vedení Agrofertu.
Láďa Jakl doplnil, že se domnívá, že ten sobotní útok měli uskutečnit dva pachatelé. A musím říci, že Láďa odešel z tohoto incidentu velmi potlučen. A já musím říci, že to, že Láďu Jakla zmlátili znovu, to je opravdu hnus. Je to součást demokracie a je dobré mít odlišné politické názory a je to správné. A já si myslím, že to je to téma, která nás tady upřímně řečeno teďka zajímá v tomto okamžiku. Takže my v úterý navrhneme mimořádný bod.
Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Mám ještě čtyři přihlášky s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale to je možná můj subjektivní pocit. Pojďme se vzbudit, dokud je čas. A já jenom připomínám, že to zdaleka nejsou první případy útoku pro jiný politický názor. Vzpomeňme, když došlo k útoku na již zesnulého ministra kultury Pavla Dostála zde nedaleko Poslanecké sněmovny.